Je to číslo 463, je to ten bod týkající se zdravotně postižených.
Důvod je jednoduchý.
Máte slovo.
Tento návrh jsme předložili již 24. května 2018 a i po 16 měsících zůstává stále neprojednán před prvním čtením.
Poslanec Kaňkovský ruší svoji omluvu, je již přítomen v sále.
Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jedná se o tisk, který mění živnostenský zákon. Je to předklad navržený hlavním městem Prahou. Pevně doufám, že na toto přistoupíte. Takže opakuji, vyřadit bod 38, sněmovní tisk 247, druhé čtení, potažmo ve třetím čtení. Druhý bod, který zde chci navrhnout, je zařazení nového bodu. Nenavrhuji to jako poslanec zvolený z řad sociální demokracie ani jako poslanec zmocněný klubem sociální demokracie, ale jako člověk žijící na Praze 6, který strávil mnoho let v tomto skvělém městě. Mimo jiné jsme jako poslanci zvolili své vedení. Obzvláště ve funkci pana místopředsedy Filipa jest tomu tak tím, že by nadán tím, že je místopředseda s odpovědností pro zahraniční záležitosti Sněmovny. Jsme svědky vysmívání se poslaneckému slibu, jsme svědky pošlapávání základní lidské slušnosti a pohrdání jak demokracií, tak základním respektem k Ústavě a zákonům České republiky. To si nemůže podle mne většina z nás nechat líbit.
Takže milé kolegyně, milí kolegové. Pálenice jsou už evidovány jinak. Tento návrh také nebyl přijat. Poté se hlasoval návrh senátora Pavla Stohla. Poté navrhoval senátor Ivo Valenta svůj pozměňovací návrh. Ani tento návrh nebyl přijat. Ani tento návrh nebyl přijat. Na jednu stranu vláda říká, že EET pomáhá s výběrem daní, samozřejmě naprosto odmítá to, že vyšší výběr daní není jenom zásluhou EET. Dle řady odborníků je zvýšený výběr DPH a daní především následkem přirozeného hospodářského růstu. Celý systém EET je od svého zavedení docela drahý. Jsem přesvědčen, že nepřináší moc velký výběr daní a zároveň decimuje především malé živnostníky a drobné podnikatele, kterých by si každá rozumná vláda i politici měli vážit, nikoliv jim ustavičně házet klacky pod nohy. Přiznejme si, že účinek je ve skutečnosti zcela opačný, než jaký měl být. Na řadě vesnic to lze prostě vidět. Zavírají se malé provozovny, obchody a hostince. Případ, kdy prodejce prodal bez dokladu koláčky za 10 korun a po kontrole dostal pokutu 10 tisíc korun. A on tam uváděl příklad, že když vjedete na železniční přejezd na červenou, ohrozíte životy lidí a milionové majetky, dostanete pokutu pouze 5 tisíc korun. Za koláče tedy nesmyslná pokuta 10 tisíc, naštěstí soud to zrušil a dal pouze tisícovku. A sám soud ukázal, že tudy cesta nevede, protože koláček za 10 korun má také nějaké náklady. Pomůžete tím nejen našim malým podnikatelům a živnostníkům, jako jsou instalatéři, zedníci, kadeřnice a podobně, ale také našemu venkovu, na který se bohužel někdy hodně zapomíná. Vytvoří zákon a samozřejmě řadu z nich pošle, jak se říká, na úřad práce nebo do pracovního procesu, což je škoda. Ono narovnání daňového prostředí se musí hledat především ve velkých firmách. Velké firmy, hlavně takovéto komplexy složené z několika firem, si mezi sebou posílají peníze. A tam unikají ne miliony korun, ne stamiliony korun, ale pravděpodobně miliardy.
Děkuji, pane senátore. Takže otevírám rozpravu.
Děkuji, pane předsedající. Na základě historie tohoto projednávání, a už je to více než rok, je vidět úporná snaha protlačit vládní koalicí za každou cenu tento zákon bez ohledu na názory opozice a dnes už bez ohledu na názory Senátu. Já bych nesouhlasil s paní ministryní v tom, co říkala: Pojďme ukončit tu nedůstojnou debatu.
Nyní prosím pana senátora Kantora, aby se ujal slova. Prosím, pane senátore. Děkuji, pane senátore. Prosím, máte slovo.
Milé kolegyně, milí kolegové, ten změnový zákon podle mého názoru, stejně jak už řekla paní ministryně spravedlnosti, je opravdu natolik důležitý proto, abychom uzavřeli alespoň jeden legislativní proces ohledně jednoho zákona, že nezbývá, než ho přijmout. Aby prostě byl platný a účinný. To je třeba tady si jasně říct. Jinak jsme schválili totální zmetek. Říká se tomu mrtvě narozené dítě. Nebo možná spíš potracené dítě, které se ještě ani nenarodilo. On bude jako platný, ale jenom v uvozovkách jako. Nikdy nemůže nabýt účinnosti. Ale myslím si, že hodně bude záležet i na těch, kteří vyvolali tuto aktivitu, to znamená na poslancích za Piráty, jestli ji využijí v rozsahu, který bude užitečný pro tlumočníky, anebo této šance využijí, tak jak by mohli.
Děkuji. Není tomu tak.
Já si dovolím paní kolegyni Válkovou opravit. Není to tak, že my jsme schválili zmetek. Vy jste schválili zmetek. Protože... Tento zákon je změnový, je doprovodný. To nedává vůbec žádného smyslu. V tomto případě to dává smysl.
Ano, pokud zazněl návrh na 59 dnů, abychom přerušili, procedurální návrh, tak o tom hlasovat můžeme. Kdyby to bylo na 60, o tom hlasovat nemůžeme. Je to procedurální návrh, takže abychom nečinili výjimky a nezaváděli nová pravidla. Pokračujeme v rozpravě.
Děkuji. Není to k věci.
Ale nezpochybňujete postup, ano? Nehlásí, tedy rozpravu končím. Takže přistoupíme k hlasování. Už máme toto kvorum nastaveno. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Konstatuji, že návrh zákona byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.
Když už mám slovo, tak ještě k tomu programu, samozřejmě, protože se toho musím držet.
Nejprve samozřejmě budeme hlasovat ten návrh, který předložilo grémium. Jestliže není zde námitek, hlasovali bychom o návrhu grémia jedním hlasováním. Kdo je pro návrh tak, jak ho předložilo grémium? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Takže nejprve budeme hlasovat o zařazení tisku 420 jako bodu na pořad této schůze. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasujeme o zařazení tisku 420 do pořadu této schůze. Návrh byl přijat. Tento návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro. Postupně.
Jak zde již zaznělo, je to ten harmonogram rozpočtu. Variantně bych navrhoval, pokud toto neprojde, zařadit tento bod pevně na 27. září jako první bod.
Děkuji, vážený pane předsedo. Jde o ten spor, který asi vnímáte, o dostupnou a kvalitní zdravotní péči, který se vede. My jsme proto připravili otázky na ministra zdravotnictví, abychom to ve čtvrtek mohli projednat.
Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. sněmovní tisk 509, nyní je to bod 31, je to vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, a jedná se o druhé čtení; dále sněmovní tisk 581, nyní je to bod 71, vládní návrh zákona o léčivech, první čtení.
Jedná se o návrh dvou poslaneckých klubů, předpokládám? Prosím máte slovo.
Hezký den, děkuji za slovo. Jedná se o bod, který se týká odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. Proč chceme zařadit právě tento bod na tuto dobu? Za prvé, jedná se o materiál, který je ve sněmovním systému vložen už od února, a nepodařilo se nám ho přes grémium stále ještě zařadit.
Jako první bod před třetí čtení. Další - pan předseda Bartošek.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych chtěl navázat na pana kolegu Faltýnka. Týká se to sněmovního tisku 236 a týká se to platů v Nejvyšším kontrolním úřadě. Vzniká tam nerovnost a tato norma daný stav napravuje, nebo respektive rozšiřuje tento mechanismus týkající se NKÚ. Tento návrh to řeší a zavádí přiměřenou kompenzaci, určitou valorizaci. Ani u tohoto bodu neočekávám nějakou rozsáhlou diskuzi.
S přednostním právem v tuto chvíli nikoho jiného přihlášeného nevidím, takže přijde řada na poslance a poslankyně bez přednostního práva.
Zpochybňuji hlasování. Hlasoval jsem pro a ukázalo se, že jsem se zdržel.
Údaj na sjetině neodpovídá vašemu projevu vůle, zpochybňujete hlasování. Takže budeme nyní hlasovat o námitce pana poslance. Je zde žádost o odhlášení. Právě jsem jí vyhověl. Kdo je proti? Kdo je proti?
Rozumím, pane předsedající. Mě také překvapilo, že dneska Pirátům procházejí návrhy lépe než panu Faltýnkovi. My z toho teda vůbec nejsme špatní. Každopádně já asi pro jednoduchost stahuji ten návrh a předložím to zítra třeba, až se bude znovu projednávat pořad.
Dobře. V okamžiku, kdy to zařazoval pan Faltýnek... My jsme si schválili gremiální návrh - harmonogram rozpočtu. A prošel bod pana předsedy Bartoška. Takže za ten. Je to sněmovní tisk 236, Nejvyšší kontrolní úřad. Kdo je proti? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 34. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 34. schůze dne 29. srpna tohoto roku. Já bych byl rád, kdybych vás nemusel překřikovat, už opravdu začala schůze. Nejprve přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Jaroslava Dvořáka a poslance Leo Luzara. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 34. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Jaroslava Dvořáka a poslance Leo Luzara. Nejprve vás seznámím s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium. Grémium navrhuje zařadit pevně na čtvrtek 12. září v 11 hodin tyto body: dále bod 185, sněmovní tisk 196 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o změně článku 50 písm. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2021 a 2022 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech. To je ze strany grémia vše. A nyní poprosím tedy poslance a poslankyně, kteří mají návrh ke změně pořadu schůze, aby se přihlásili. Nejprve s přednostními právy. První písemně před zahájením se přihlásil pan předseda Ivan Bartoš. A omlouvám se panu místopředsedovi Filipovi.
Děkuji panu poslanci Martinu Baxovi.
Takže připojuji se k tomu návrhu, jestli vám to takto stačí.
Nyní paní poslankyně Richterová.
Děkuji za slovo, pane předsedající, děkuji také za ty sliby paní kolegyni Válkové i paní ministryni. Jenom chci upozornit, že to jsou věci, které nezaznívají nově. Ono to zaznívalo už při třetím čtení, při projednávání tohoto zákona. My jsme za Piráty příslušné pozměňovací návrhy předkládali. A místo toho až teď, úplně jako záchranná brzda, Senát musí říct, že skutečně tak, jak je to teď navrženo, je to likvidace a šikana těch živnostníků, kterými soudní tlumočníci jsou. Já si myslím, že je to opravdu špatná medvědí služba těch, kteří mohli opravdu ovlivnit ve stadiu příprav a potom toho rozhodování, a opravdu nás všechny prosím, abychom věcným argumentům týkajícím se takovýchto věcných věcí přikládali více sluchu. Znovu říkám, ty pozměňovací návrhy tady byly. Pokud se jedná o tu archivaci, tak opravdu podstatná věc je, aby tato zbytečná administrativa - proč zbytečná? Protože dnes jsou veškeré tlumočnické úkony součástí příslušného spisu. Takže pro účely kontroly lze ten spis na příslušném soudu vyhledat a ten tlumočnický úkon zkontrolovat. A my jsme ještě chtěli uložit, ať to musí archivovat sami tlumočníci. Přece je úplně jedno, zda tuto povinnost budou mít na deset let, nebo na tři roky, jak se to jakože zmírnilo. A zase ten příklad z praxe. Nevyplatí se vám tohle řešit, prostě se na tu práci vykašlete. A znova říkám, stejně tak je ta materie nesmírně citlivá, co se týče rozmanitosti různých témat.
Děkuji paní kolegyni Richterové.
Nemožnost odmítnout provedení úkonu. Každý má právo odmítnout, pokud nechce nebo nemůže z nějakého důvodu úkon provést. Tento zákon to tomu člověku neumožní. A třetím důvodem, proč nemůžeme podpořit tento legislativně nedostatečně projednaný a kvalitní materiál, je již zmíněná archivace. Tehdy jsme s Ministerstvem spravedlnosti nedošli k žádnému závěru a na konci volebního období ten materiál v podstatě neprošel.
Dopad EET je samozřejmě na všechny podnikatele. Paní ministryně často opakuje, že se to netýká jen živnostníků, ale že se to týká i velkých korporací. Čili na tiskových konferencích, před kamerami, to se to o pomoci podnikání, to se to o ulehčení podnikatelskému sektoru mluví velmi, z toho jsou hezké fotky, z toho jsou hezké nadpisy, ale když se začne pracovat, když se začínají projednávat konkrétní návrhy zákonů, tak jeden z prvních zákonů je zákon, který podnikatelské prostředí bude dál zatěžovat. Ale já si myslím, že ten ideový základ paní ministryně pojmenovala poměrně přesně v tom svém úvodním vystoupení. My jsme tady slyšeli citaci paní ministryně jednoho nositele Nobelovy ceny ve smyslu toho, že kapitalismus vede k podvádění. Já bych se velmi kapitalismu chtěl zastat. Paní ministryně, já bych mohl citovat celou řadu nositelů Nobelových cen, kteří naopak tržní ekonomiku a kapitalismus hájí jako jediný systém, který vede k růstu bohatství. Děkuji pěkně.
Vaše dvě minuty. Rozhlédnu se po sále, jestli mám nějakou další přihlášku do obecné rozpravy. Nikoho nevidím.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, je hrozná škoda, že to nejznámější z digitalizace a z elektronizace státu se bohužel odehrává právě pod hlavičkou elektronická evidence tržeb. Ale EET přece míří přesně opačným směrem. Praví se, že podle ovoce poznáte je. Jak jsem zmínil, podle ovoce poznáte je. Nejvyšší kontrolní úřad v souvislosti s EET konstatoval: 428 milionů korun, to je celková hodnota nehospodárně realizovaných veřejných zakázek v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb - 428 milionů korun podezřelých veřejných zakázek u informačního systému, který má mířit k tomu, aby se v České republice nepodvádělo v oblasti daní.
V obecné rozpravě vystoupilo osm senátorů, z toho jedna senátorka dvakrát. Na základě následné diskuse na plénu Senátu byly nakonec všechny tři návrhy zákonů zamítnuty. Pozměňovací návrhy výboru pro zdravotnictví a sociální politiku nebyly nakonec hlasovány vzhledem k tomu, že Senát rozhodl předložené návrhy zákona zamítnout. Teď ohledně zákona o znalcích a znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Důvodem zamítnutí zákona byla především centralizace znalecké agendy na Ministerstvo spravedlnosti jako orgán politický.